A z dlouhodobého hlediska je myslím důležité, aby tady byla uchována do budoucna bezpečnostní spolupráce mezi Spojenými státy, Kanadou, Velkou Británií a zeměmi Evropské unie, které jsou členy NATO, a těmi ostatními členskými zeměmi NATO. Prostě společně jsme silnější, společně máme větší respekt. A ty garance bezpečnosti, které dává NATO, mají samozřejmě mnohem větší váhu, pokud je NATO postaveno na rovině transatlantické spolupráce. Vycházím z toho, že velká část členských zemí Evropské unie je současně členem Severoatlantické aliance, i když ne všechny, ale velká část zemí Unie ano. Praktickým příkladem byla snaha uspořádat v Egejském moři, zorganizovat v Egejském moři rychle operaci NATO proti pašerákům lidí. Řadu měsíců trvala diskuse na půdě NATO, zdali vůbec je něco takového možné. Čili nefunguje to úplně dobře. Určitě cesta ke společné evropské armádě nebude jednoduchá. Bude to vyžadovat ještě řadu důležitých jednání a především konsenzus v rámci Evropské unie. Myslím si, že právě otázka bezpečnosti v dnešním světě je v Evropě naléhavá, protože občané v Evropě získali pocit, že Evropa, Evropská unie, evropská integrace jim nepomáhá při zajištění bezpečnosti a že naopak v některých případech může dokonce přispívat k tomu, že se bezpečnostní situace zhoršuje. Takhle to být nadále nesmí. Takže je to věc, která podle mého názoru stojí za diskusi. Chci připomenout, že řada dalších zemí včetně třeba Francie nebo Německa uvažuje v té rovině posílení spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, uvažuje o tom také Maďarsko, i Maďarsko mluví o projektu společné evropské armády. Takže určitě nejsme sami ani v rámci visegrádského uskupení a předpokládám, že to bude rovněž téma, o kterém budeme diskutovat na summitu v Bratislavě.
Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím.
Možná spíš dovětek než doplňující otázku.
Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Prosím.
To je myslím evidentní. To znamená, musíme mít vytvořené kapacity a teprve... My jsme vlastně ad hoc mobilizovali posílení kapacit Frontexu. Nebyla tady vytvořená žádná společná evropská pobřežní a pohraniční stráž. Myslím si, že to je příklad toho, jak by mohla i do budoucna ta posílená vojenská spolupráce v rámci Evropské unie fungovat. Ono to samozřejmě teď bylo o něco jednodušší v důsledku silné hospodářské konjunktury, kterou Česká republika zažívá. Vybíráme dobře daně, takže se daří navyšovat výdaje na obranu.
Děkuji. Prosím o reakci pana ministra. Prosím.
Nejde o to samozřejmě, abychom se tady plácali po ramenou, abych se vyhnul nepříjemnému slovu, ale jde o to, abychom uspokojili naše občany, a v tom já s vámi souhlasím. Ano, my jsme o tom jednali i s panem Babišem. Předmětná vyhláška půjde do tří týdnů do meziresortního připomínkového řízení, a tím pádem by to mělo být zcela jasné, v jaké podobě tam půjde. V meziresortním připomínkovém řízení samozřejmě může dospět ještě k nějakým změnám, ale tam už bude ten proces, tak jak běží.
Já děkuji a poprosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Josef Zahradníček, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra životního prostředí. Prosím, máte slovo.
Věřím, že se najdou i v dalších letech finanční prostředky a bude se v této činnosti pokračovat i v dalším období. Na co by se však nemělo zapomínat a více kontrolovat, je způsob vytápění zateplených objektů. Zapomíná se totiž na přívod vzduchu k těmto spotřebičům. Tragických případů je v České republice nejvíce v Evropě. Toto nikdo nekontroluje. Proto se vás ptám, vážený pane ministře: Je vám tento stav znám? A jaké případné kroky je třeba provést ke zjednání nápravy? Děkuji poslancům za pozornost a vám za odpověď.
Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážený pane kolego, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady to s tím uspokojováním bude taky trochu složité, protože to, na co se vlastně ptáte, je věc, která je zjevně problém, ale bohužel to není záležitost, kterou může aktivně v této chvíli ovlivnit Ministerstvo životního prostředí. Samozřejmě v tom hrají roli i stavební předpisy a příslušné technické normy. Vy jste se ještě zmínil o vlastně kotlíkových dotacích.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo a přeji krásné odpoledne všem, vážené kolegyně, vážení kolegové. Interpeluji paní ministryni školství ve věci podpory učňovského školství a kvality výuky na vysokých školách. Tyto profese pak často vykonávají osoby, které projdou krátkou rekvalifikací, což se pak často negativně odrazí na kvalitě jejich odvedené práce. Učňovské obory jsou tak stále nedoceňovány a být pouze vyučený nese často společenské stigma, pro nějž mladí lidé raději volí studium na vysoké škole, i když často mentálně na ni nemají. Vážená paní ministryně, proto se vás ptám: Připravuje Ministerstvo školství konkrétní opatření pro zvýšení prestiže učňovského školství, a pokud ano, jaká? Chystá se Ministerstvo školství finančně podpořit střední učňovské školství, a pokud ano, o jaké zvýšení se jedná oproti finanční podpoře let minulých? Jak spolupracuje Ministerstvo školství se zaměstnavateli v souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných dělnických a řemeslných profesí? A poslední otázka: Uvědomuje si Ministerstvo školství, jak mizerná je úroveň kvality vzdělávání na některých vysokých školách, a pokud ano, jaká opatření připravuje? Děkuji, tentokrát zřejmě za písemnou odpověď.
Ano, paní poslankyni bude odpovězeno písemně. Přikročíme ke čtvrté interpelaci.
Dobrý den. Kolegyně, kolegové.
Vážený pane premiére, vy a vaše vláda jste odmítli tento týden ve Sněmovně návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD jednat o zbavení občanství a zákazu vstupu do České republiky pro teroristy, pro ty, kdo bojovali v řadách Islámského státu, a další extrémně nebezpečné osoby. Přitom už od loňského roku prosakují zprávy o českých občanech, kteří bojují v řadách Islámského státu. Navrhujeme v našem hnutí SPD změnu Ústavy a souvisejících zákonů v tomto smyslu. Jak vaše vláda hodlá chránit české občany před muslimskými teroristy, když odmítáte možnost odebírání občanství? Podobnou praxi přitom již prosazují ve Francii či v Holandsku. A samozřejmě ještě infikovali extremismem další lidi, ať už na svobodě, nebo ve vězení. Hodláte je vítat v naší republice tak jako ostatní islamisty? Stojí nás to obrovské peníze. Ostatně jste mi sám potvrdil ve své odpovědi na interpelaci před půl rokem, že jste již vyčlenili několik miliard korun jenom na přijímání a vůbec práci se stávajícími migranty do České republiky. A ty mohly být použity třeba na naše důchodce.
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.
To není žádný nový jev. Takže když si to přepočteme, tak se v zásadě jedná o zajištění integrace pro lidi, kteří standardně každý rok dostávají v České republice azyl. Možná to pro vás bude překvapení, ale nejvíce azylantů do České republiky stále přichází z Ukrajiny. Objevují se žádosti o azyl z Číny, jsou také azylanti z Iráku nebo ze Sýrie. Takže skutečně největší počet lidí, které budeme integrovat v příštích letech, tak budou pravděpodobně i nadále lidé, kteří získali azyl a přišli z Ukrajiny nebo přišli z Ruska nebo přišli z Kuby. Já tady nevidím nějaký bezpečnostní problém, pokud jde o integraci těchto lidí v naší zemi. Standardně se staráme o standardní azylanty, kteří každý rok do České republiky přicházejí. Druhá poznámka. Opět prosím, aby zpráva Bezpečnostní informační služby nebyla dezinterpretována. Nevím o žádném občanovi České republiky, který by bojoval v řadách Islámského státu. Ty informace se vesměs týkaly osob, které pobývaly na území České republiky a odešly z území České republiky. To neznamená, že to byli občané České republiky. Na území České republiky mohou přece pobývat i lidé, kteří nejsou občany České republiky. Je to několik osob. Tady musí být jasná kontrola vlády nad pohybem těchto osob a budeme na tom intenzivně spolupracovat s našimi německými, francouzskými, rakouskými, slovenskými a dalšími partnery tak, abychom lidem v České republice zajistili maximální bezpečnost. Pokud jde o další pravidla, já si nemyslím, že bychom tím, že budeme omezovat občanská práva, občanské svobody, zabránili teroristům, aby útočili na území České republiky. Je potřeba postupovat jinak. Je potřeba postupovat tak, abychom měli mnohem více informací, abychom měli připravované, motivované bezpečnostní složky, abychom měli dobře vybavené tajné služby, které budou mít silné partnerské vztahy a budou mít schopnost získávat relevantní informace. Musíme prostě působit preventivně. A toto působení neznamená, že bychom měli plošně zbavovat lidi občanských práv nebo omezovat svobody v České republice. Touhle cestou vláda v žádném případě nepůjde a ani jít nechce. Přijímáme konkrétní, efektivní, včasná bezpečnostní opatření. Nikdo nás k tomu nemusí vyzývat, ani opozice v této Poslanecké sněmovně. To, že jsme navýšili rozpočty bezpečnostních služeb, policie, armády, hasičů, to bylo vlastní rozhodnutí naší vlády. Já jsem rád, že jsme to udělali včas, protože budeme lépe připraveni.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím.
Pane premiére, děkuji za skvělou odpověď - v uvozovkách. Tak teď jste ukázal priority vaší vlády. Milion zdravotně postižených lidí, kteří mají nízké příjmy. Radši to dáte na integraci cizinců! Přesně jste teď řekl vaše priority. Já jsem hlasoval proti. Vždyť vy děláte přesný opak a teď přímo lžete televizním divákům České televize! Takže to je úplně šílené! Skutečně, vaše vláda řeší problémy, až když nastanou, když je pozdě, když už to stojí peníze a životy.
Pane poslanče, váš čas vypršel, prosím, abyste ho nepřekračoval.
Pane poslanče, je to tak! Možná vás to štve, možná byste si přál jiný výsledek, ale podle mezinárodního srovnání Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě! Zůstane to tak, pane poslanče Okamuro prostřednictvím paní předsedající. Budeme chtít zůstat šestou nejbezpečnější zemí na světě. Chováme se podle toho. Jak naše bezpečnostní, tak naše azylová politika, naše migrační politika je nastavena tak, abychom zůstali bezpečnou zemí a garantovali to občanům.
Děkuji. A s poslední interpelací na pana premiéra v tomto dni poprosím k mikrofonu pana poslance Černocha.
Podle mě je smutné a demotivující to, že v porovnání s ostatními vysokoškoláky placenými také z veřejných prostředků jsou jejich platy hluboko například za lékaři, právníky, techniky nebo vysokoškolsky vzdělanými pracovníky ve veřejné správě. Za tento příjem podle mého názoru učitel sotva uživí rodinu, a proto mnozí z nich mají ještě další zaměstnání nebo jdou raději pracovat jinam než do našich škol. Důsledkem tohoto stavu je i to, že chybějí kvalitní učitelé jazyků, informatiky, odborných technických předmětů, ale také matematiky, fyziky nebo chemie. Moje otázka je, vážený pane premiére, co s tím hodláte dělat. Děkuji.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Vláda může přímo svým rozhodnutím naštěstí ovlivnit otázku výše platu v regionálním školství. Tady máme jasný nástroj, který vládě umožňuje, aby svým rozhodnutím přímo ze státního rozpočtu zlepšovala v příštích letech platy zaměstnanců regionálního školství, to znamená na základních a středních školách. Cílem by mělo být, aby naše děti učili dobře odměňovaní a dobře motivovaní učitelé. Jenom tak můžeme reálně zajistit zvýšení kvality ve školství. Příští rok to bude tak, že průměrný plat učitele v regionálním školství se dostane přes 31 tisíc korun hrubého. A tady pokládám za strašně důležité, aby se podařilo schválit reformu financování regionálního školství, protože po téhle reformě se volá už dlouhá léta.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Prosím, pane premiére, o odpověď.
Jeden z nástrojů, který vláda může použít pro zlepšování odměny pro tyto lidi, je otázka zvýšení minimální mzdy. Rozhodně na ně nezapomínáme.
Proto se ptám, zda bude lépe konkretizováno toto nepřetržité vojenské nasazení, protože v zákoně o ozbrojených silách, na který se definice odvolává, toto blíže popsáno není. A ještě jednu věc. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane ministře, v poslední době se často setkávám s lidmi, kteří se zabývají problematikou neplacení soudem stanoveného výživného, ať už jsou to advokáti, organizace, které se snaží svým klientům v této životní situaci pomoci, nebo přímo rodiče, převážně ženy, matky. Maminky mi líčí své příběhy, které mají často velmi podobný scénář. Oficiálně nepracuje, majetek má psaný na někoho jiného a exekutoři jsou na něj krátcí. Matky se pak často ocitají v situaci, kdy nemají jinou možnost než podat trestní oznámení. Mnoho výpovědí má ještě jedno společné, a to je často zmiňovaná neochota policistů. Policisté by měli být rodičům v této tíživé životní situaci stoprocentně nápomocni. Místo toho však řada z nich od podání trestního oznámení odrazuje. Například mylně informují, že nelze na neplatiče výživného podat trestní oznámení, jelikož projevil snahu tím, že jednou za čas pošle symbolickou sumu. Jedinou možností je tzv. účinná lítost, tedy splacení dlužné částky před vyhlášením rozsudku. V některých konkrétních případech, se kterými jsem se měla možnost seznámit, byli policisté krajně nezdvořilí a během podávání trestního oznámení zaznívaly z úst policistů i poznámky typu: To jste nevěděla, s kým si pořizujete dítě? Měla jste si pořídit milionáře, který by vás živil. - To je opravdu skutečný případ. Uznejte, že takováto slova jsou přinejmenším za hranicí slušného chování. Vím, že spousta z nich dělá svou práci pečlivě a svědomitě. Nicméně i jim pak někteří kolegové kazí pověst. Vážený pane ministře, žádám vás, abyste v tomto zjednal nápravu.
Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně.
Proto mám, vážený pane ministře, na vás tyto otázky: Je Česká republika či některá z ekologických organizací členem tohoto svazu? Jaké závazky z výzvy plynou pro Českou republiku a jak na výzvu bude Ministerstvo životního prostředí reagovat? Děkuji vám za vaše odpovědi.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji za slovo. Zástupci vědeckého orgánu IUCN se s představeným přístupem naprosto ztotožnili a o žádném dalším či okamžitém rozšiřování bezzásahového území nebyla vůbec žádná debata. Zdůrazňuji, bylo to jednání bez rozpravy a v zásadě to probíhá elektronickým hlasováním. Jaké závazky a výzvy plynou pro ČR, jak na výzvu bude Ministerstvo životního prostředí reagovat? A obecně bych řekl, že si myslím, že do takových věcí jako právě rozšiřování bezzásahových zón by neměli mluvit ani politici, ani neziskové organizace, a měli by o tom hovořit odborníci a neměli bychom přírodě přikazovat, jak se má chovat. Takže toto je naše stanovisko k doporučení IUCN.
Děkuji panu ministrovi.
Dobré odpoledne, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, promovala jsem jako pediatr, ale revmatologická odbornost výrazně posunula věk mých pacientů až k séniu. Dítě není zmenšený dospělý a nemoci se u něj projevují jinak, mají jinou prognózu i se jinak léčí.
Zároveň probíhá majetkoprávní vypořádání. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Víceméně mi tento termín i potvrdilo pardubické ŘSD.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Junku. V některých případech se postupuje formou vyvlastnění z důvodu nedohody s vlastníkem. Současně probíhá výběrové řízení na záchranný archeologický průzkum, který je v této lokalitě velmi rozsáhlý. Za faktické zahájení prací je tak de facto možno opovažovat i samotné provedení tohoto archeologického průzkumu, který musí vždy vlastní stavební činnosti předcházet. Takže opravdu toto je ten velký důvod, který by mohl mít vliv na nějaké posunutí, ale já o tom budu za chvíli mluvit. Tento úsek, nebo oba dva ty úseky se právě potýkaly s tím, že mají EIA podle zákona 244, to znamená, že před vstupem do Evropské unie.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku a nemusí se k tomu hlásit. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tak to je úžasná zpráva. Tak s tím už jste v té době museli počítat.
Vážený pane poslanče, když budu trošku pokračovat ve vaší ironii, máte pravdu, protože ta skrývka by se musela udělat, i kdyby tam ta archeologie byla, nebo nebyla. Že ta bude potom přerušena, bude se dělat archeologický průzkum a po jeho ukončení bude dále pokračovat stavební činnost, tak to prostě probíhá na všech stavbách. Já jsem chtěl upozornit, že nás to trošku zarazilo. A je to v souladu se zákonem a s tím, co je v právním řádu České republiky. My jsme jím povinni se držet a my se ho prostě držet musíme a budeme.
Děkuji panu ministrovi.
Jestli to získá developer, který jim nasadí vysoké nájemné, nebo prodá dalšímu třetímu subjektu. Vznikla tam petice, jsou demonstrace. Upozorňuji na to, že se jedná o podnikové byty. Sami zaměstnanci bývalí i současní do bytů investovali - nebo bývalé podnikové byty. Ty byty vlastně už dávno zaplatili a také jim bylo přislíbeno, že po odpracování určitého počtu let na ně budou zdarma převedeny. Přišel rok 1989, takže už se to nestalo.